Teď ale vysloveně dvě dobré zprávy pro pana kolegu Stanjuru. Za druhé. Musím splnit navíc některé zjednodušené informační povinnosti, ale stále nemusím mít licenci poskytovatele nebo zprostředkovatele a příslušný kapitál. Dle mého názoru tak žádný problém, kterého se obává kolega Stanjura, neexistuje. Spotřebitel je dostatečně chráněn před mnohdy nekalými praktikami inkasních agentur, které svými požadavky dluh velmi navyšují. Současně však slušné inkasní agentury dostatečně chráněny před požadavky zákona, které jim znemožnily mnohdy užitečnou činnost. Obě strany tak mohou být spokojeny, neboť stav, který zde existuje od roku 2010, a který nepřinášel výkladové problémy, není měněn. Ve středu někteří kolegové mluvili o finanční gramotnosti, ale ne vždy úplně přesně. Rád bych zmínil, že od roku 2009 se povinně vyučuje na středních školách, od roku 2013 na základních. Nyní je ten pravý čas začít způsob výuky vyhodnocovat. Začali jsme tím, že jsme si změřili úroveň finanční gramotnosti. Nyní se budeme ve spolupráci s odborníky zabývat tím, jak tu výuku zlepšit či rozšířit, abychom dosáhli lepších výsledků, a vytipovávat další potřebné cílové skupiny, na které bychom se měli dále zaměřit. Tomuto se budeme věnovat v rámci revize Národní strategie pro finanční vzdělávání, kterou představíme v příštím roce.
Děkuji, pane ministře. Teď tady mám dvě faktické poznámky. Zeptám se pana zpravodaje, zda to je faktická poznámka, nebo žádost o přednostní právo. Tak v tom případě prosím o chvilku, protože pan poslanec Fiedler uplatňuje faktickou poznámku, a má tedy přednost. Takže nejprve pan poslanec Fiedler a potom s přednostním právem pan zpravodaj. A omlouvám se panu předsedovi.
Ale už to také zaznělo v debatě. Kolik takových poskytovatelů půjček se dostalo do problémů se zákonem, a bylo to tedy řešeno zákonnou cestou? Já jsem to nezjišťoval a také to na tom semináři zaznělo.
Nyní tedy pan předseda Stanjura, který byl minule přerušen, takže má možnost dokončit své vystoupení.
Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Že obvykle pan ministr s námi nediskutuje, neodpovídá nám na naše otázky či dotazy. V okamžiku, kdy přerušíme jednání, tak aparát Ministerstva financí ty odpovědi nachystá. A dneska jsme slyšeli odpovědi na některé z těch otázek. Trošku se točíme v kruhu v té debatě, kde se vzal základní kapitál 20 milionů korun. Současně stát neví, kolik jich to aktivně vykonává. A vlastně stát není schopen odhadnout, a já jsem očekával nějaký kvalifikovaný odhad Ministerstva financí, co se stane, když zavedeme tu podmínku základního kapitálu 20 milionů. V té době jsem byl člen vládní koalice. Odmítli jsme debatu o snížení této výše, ne o zrušení toho institutu, ale o snížení výše, až se ten spor dostal k Ústavnímu soudu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.
Děkuji.
Budeme hlasovat. V tom případě otevírám bod
Pokud jde o regulaci RPSN, o které zde mluvil poslanec Černoch, mohu pouze zopakovat již mnohokrát řečené.
Kolegyně, kolegové, já vás prosím o klid. Je zde opravdu vysoká hladina hluku. Prosím, usaďte se, nediskutujte a poslouchejte pana ministra.
Na tomto semináři nevystupovalo jen Ministerstvo financí, ale i Česká národní banka, zástupci bank a lidé z neziskových sdružení, kteří působí přímo v terénu, ve kterém se pohybují oni lichváři. Navíc se náš právní řád umí vypořádat s neúměrně vysokými úroky. Odkazuji zde na ni, je to skutečně užitečné čtení. A tyto sankce v zákoně hlídané máme. Sečteno a podtrženo, regulace RPSN je nevhodná, nefunkční, obtížná a zbytečná.
Ale to rozhodneme hlasováním, není to určitě klíčové, jestli je to 20, 15 nebo 5, protože tam máme tři varianty. Myslím si, že v tomto případě argumentace Ministerstva financí není přesná, když říká, že nemáme jinou možnost. Jsou to vlastně dvě směrnice CCD a MCD a předkladatel nám říká, že nemáme jinou možnost než zachovat znění, které je předloženo a které je součástí vládního návrhu zákona.
Prosím diskutující poslance, aby nediskutovali. Levou část sálu prosím, aby nediskutovala.
Takže zopakuji. Podle názoru ministra financí směrnice nám nedávají jinou možnost. Což následně tuto myšlenku rozvádí a specifikuje článek VII Normativní ustanovení. Členské státy zajistí, aby byly tyto postupy uplatnitelné ve vztahu k věřitelům a zprostředkovatelům úvěru a aby se vztahovaly na činnost jmenovaných zástupců." Vlastní uzavření dohody o řešení dluhu ve splátkách tak představuje zcela zřejmě vedlejší činnost těchto subjektů neboli zprostředkovatelů dohody. A já jsem o tom mluvil v jiném návrhu zákona, o tom, jak překládáme a interpretujeme evropské směrnice. Já vidím, že většinu z vás to nezajímá. Já nevím, jestli máte všichni k dispozici tiskovou zprávu Asociace inkasních agentur, což je profesní organizace. Ten nadpis zní: "Rozložit do několika splátek? To znamená, oni se obávají, že ten trh vlastně úplně zmizí, ta možnost uzavřít splátkové kalendáře sice bude teoreticky možná, ale z praktických důvodů při implementaci vládního textu návrhu zákona nebude možná. A připomenu ta čísla, o kterých jsem už mluvil ve středu. Já bych chtěl požádat pana ministra, aby pokud možno změnil své stanovisko na neutrální. Myslím si, že není důvod omezovat možnost uzavírat splátkové kalendáře. Dále mi dovolte ještě, abych se vyjádřil k několika dalším pozměňujícím návrhům. On zní na první pohled velmi dobře a vypadá, že je ve prospěch klientů, protože jednak zvedá to procento, kdy je možné bez sankcí splatit ne 20 % hypotéky, ale 25 %, a současně zavádí možnost, respektive pravidlo, že v okamžiku prodeje té nemovitosti, pokud uplynou ty dva roky, jak je tam navrženo, je ta možnost stejná. Ano, lidem, kteří získají nějaké mimořádné příjmy, se možná o něco zlevní celkové úroky. Takže logickým výsledkem toho, že pomůžeme několika, a já nevím, jestli desítkám nebo stovkám, že všem ostatním se úroková míra zvýší. Takže my jakoby někomu pomůžeme, ale zaplatí to všichni ostatní. Já souhlasím naprosto s panem předsedou rozpočtového výboru, že na trhu hypoték funguje konkurence, a silná. Tak proč vstupujete zákonem a chcete regulovat odvětví, kde jak vy sám říkáte, funguje silná konkurence? A že existují takové dohody, to přece víme oba dva. A protože ten trh skutečně funguje, je silný, proto ty smlouvy takové vznikají a není žádný důvod do toho vstupovat. A proto ho budeme regulovat?
Děkuju za slovo, pane předsedající. Nejprve je třeba zdůraznit, že rozšíření dohledu České národní banky je návratem k původnímu návrhu Ministerstva financí, protože ještě do září 2015 dohled nad ilegálními poskytovateli půjček v návrhu zákona byl. A nejblíže tomu zákonu je dohled nad směnou peněz, kde by subjekt měnící peníze bez licence byl vystaven správní sankci, a to i v případě jednotlivého, teď mi promiňte to slovo, veksláka. Jejich nepostihování by naopak bylo mezi činnostmi banky naprostým unikátem. Nepostihování subjektů půjčujících peníze bez licence by bylo také unikátem v rámci Evropské unie. Velká Británie, Nizozemí, Švédsko, Rakousko, řada států bývalého východního bloku - ve všech těchto zemích a v řadě dalších dohledový orgán postihuje samozřejmě subjekty, které půjčují peníze bez licence. Pokud jde o orgán dohledu, v EU jsou tímto dohledem pověřeny de facto tři typy subjektů a u nás by to tedy vykonávala Česká národní banka. Zákon o úvěru pro spotřebitele byl kvalitně navrženým zákonem, avšak na konci exekutivního procesu došlo ke změně, která by fakticky vedla k tolerování neférových půjček pohybujících se často daleko za hranou lichvy. Ale pokud máme milion lidí v exekuci, tak je zřejmé, že takto zoufalého jednání se mohou dopouštět statisíce lidí, kteří nakonec nezaplatí, a zaplatí to místo nich daňoví poplatníci.
Pan poslanec Černoch, potom ještě pan poslanec Stanjura.
Pan ministr říkal, že soudy už rozhodují. Ne každý člověk půjde do toho soudního sporu, protože na ty právníky prostě nemá peníze a mají strach z toho, že by je to stálo ještě více peněz než do té doby. Je to věc, která si myslím, že je naprosto rozumná.
Vy jste zcela správně mluvila o milionu exekucí. S ilegálním trhem bychom měli bojovat, ničit ho, vytlačovat a tak dále. A to není podle mě úkol České národní banky. Ale nevadí. To není opravdu ten hlavní spor v tomto návrhu zákona. Tak neříkejme dohled, ale říkejme boj.
Mám dvě části svého příspěvku, který bych chtěl zde říci. Tak to je předmětem legislativně technické úpravy, která bude předmětem prvního hlasování v hlasovací proceduře. A teď ještě malinko k proběhnuté diskusi. Připojuji se k argumentaci paní kolegyně Zelienkové. A chtěl bych ještě dodat to, že Česká národní banka nebude muset vysílat nikoho do terénu. A víceméně toto bude úplně stačit, když Česká národní banka bude řešit. Judikáty jsou.
Zeptám se pana ministra, zda si přeje závěrečné slovo. Zahajuji hlasování. Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování 321, přihlášeno je 175, pro 175, proti nikdo.
C1 má legislativně technickou povahu.
Návrh byl přijat. Další prosím.
Desáté hlasování. Můj pozměňující návrh tolik diskutovaný - dohled nad nelegálními poskytovateli.
Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat.
Autorem jsem byl já.
Tento návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro.
Další je ta první změna.
Kdo je proti? Další prosím. Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Další prosím.
Další jsou změny. Autorem pan kolega Stanjura, zrušení odpovědnosti poskytovatele za samostatného zprostředkovatele.
Návrh přijat nebyl.
To jsem učinil. Kdo je proti? Přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců. Námitka byla zamítnuta.
Děkuji. Ještě jednou. Pane předsedající, hlásím se s přednostním právem a jsem přesvědčen, že mám toto právo uplatnit i teď, když chcete dát hlasovat, protože je to prostě důležité.
Já jsem přesvědčen o tom, že v případě, že se hlasuje o procedurálních návrzích, hlasuje se bez rozpravy. Já vás požádám, abyste...
V takovém případě podávám námitku proti postupu předsedajícího. Myslím, že prolamujete precedenty, které tady byly léta, pane předsedající.
Dobře, v tom případě je zde další námitka proti způsobu řízení schůze, proti postupu předsedajícího. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. To znamená, nejprve budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana místopředsedy Filipa a poté o procedurálním návrhu pana předsedy Stanjury. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale skutečně jste se dostal do pasti. Jestliže návrh pana kolegy Filipa byl procedurální, tak jste o něm měl nechat hned hlasovat. To jste neudělal, a za procedurální byl prohlášen až posléze. To znamená, já se domnívám, že nejlepší by bylo, kdyby kolega Filip stáhl svůj procedurální návrh, aby se pan předsedající dostal z té pasti, do které se dostal. Já se domnívám, že skutečně toto není možné. Byl by to obrovský precedent. Já nevznáším námitku proti vašemu postupu, nicméně prostě dostal jste se do pasti a nepostupujete správně.
Já to rozhodnu tím způsobem, že přeruším schůzi na tři minuty, zkonzultuji to s legislativou a poté budu postupovat dál. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, požádám vás, abyste se usadili. Pane místopředsedo, já se obávám, že vám v tento moment neudělím slovo, protože jsem to konzultoval s legislativou. Bylo mi řečeno, že postup, který jsem zvolil, byl správný. A v tento moment budeme postupovat tímto způsobem. A v případě, že ani jeden z těchto návrhů neprojde, budeme postupovat dál podle jednacího řádu. Všechny vás odhlásím a požádám, abyste se opětovně přihlásili svými kartami. Kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců.
Já bych ji teď přečetl, protože dojde k některým drobným úpravám kvůli různým vyjádřením nebo hlasováním na rozpočtovém výboru. Za prvé to budou legislativně technické úpravy, nebo úprava, kterou jsem před chvilkou četl.
Já prosím všechny v sále, aby se utišili.
Tak já se připojuji k panu předsedovi.
Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře? Pokud dál nikdo nechce k proceduře, tak o ní nechám hlasovat, protože opravdu není jednoduchá.
Doporučuji.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Další prosím.
Děkuji. Výbor doporučuje.
Přihlášeno je 175, pro 169, proti nikdo. Další prosím. Návrh nebyl přijat.
Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Nyní se ocitáme v situaci, že není otevřený žádný bod a mohou vystupovat pouze poslanci a poslankyně s přednostním právem. První se hlásil pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek. Prosím.
Děkuji za slovo. Náš klub hlasoval pro. Vy jste to jako vládní většina, měli jste na to plné právo, odmítli. Já ho plně respektuji. Nejsem předkladatel ani návrhu zákona ani žádného z pozměňovacích návrhů. Za druhé. Pevně zařazeno. Použiji oblíbené slovo svého kolegy Romana Sklenáka. Já bych řekl, že blázinec. Čtyři z těchto bodů předkládají zástupci horní komory. Už jsou o tom informováni, už si změnili svůj program, už s tím počítají, abychom se v pátek ve 14.03 rozhodli, že to tak asi nebude, protože se to vládní koalici nelíbí. Nechci vypočítávat, protože bych měl zbytečně moc prstů na jedné ruce, kolik opozičních návrhů se projednalo na této schůzi. Vzpomeňte si na svá mediální vyjádření. Vidím tady před sebou pana předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO, jak vždycky říká: já jsem ten, který podporuje projednávání opozičních návrhů. Ano, v televizi, v rádiu a v tisku jste pro. Jakmile ale projdete těmito dveřmi, na to zapomenete a nemilosrdně utlačujete a odsunujete opoziční návrhy k projednání. Takže já nevím, jak to chcete řídit.
Já se omlouvám, vážené poslankyně a poslanci, skutečně, nepokřikujte po sobě. Jestli chcete vystoupit v rozpravě, přijďte na mikrofon.
To určitě ještě někdy použijeme.